Vlastní vyhlášku bude stanovovat a zpracovávat až úřad, který vznikne de facto za rok.
Myslím, že ten návrh zákona je velmi potřebný. Myslím si, že je důležité omezit skutečně hotovostní platby. Stejně tak si myslím, že je potřeba zřídit transparentní účty a zvláštní účty. Já se za to určitě nestydím, že jsem členem sociální demokracie, nicméně si myslím, že tohle je věc, která by byla bohužel i zneužitelná a mohla by v určitých případech vést i k diskriminaci v zaměstnání. Takže tohle je podle mého názoru věc, která byla dobře vyřešená. Nicméně nebudou zde například informace o pracovních smlouvách nebo právě o placení příspěvků členů stran a hnutí, myslím tím těch řádných. Přiznám se, že se velmi těžko smiřuji s tím, že bude zřízen úřad pro kontrolu. Já bych raději uvítal, kdybychom pověřili touto kontrolou Nejvyšší kontrolní úřad, který už funguje, a myslím si, že důvěru má nejen Poslanecké sněmovny, Senátu, politických stran, ale především veřejnosti.
Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi.
Přeji pěkný podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych se také vyjádřil.
Skutečně kolega Kolovratník mi vzal část myšlenek, protože zde naznačil to, co zde řekla předpředřečnice, ctěná kolegyně Semelová. My, vážení, v tomto parlamentu na řádných a mimořádných schůzích přijímáme hory zákonů. Někdy si ale připusťme, že tím děláme jen a pouze právní chaos v této zemi. Padla tu řada otázek na předkladatele zákona. Já tedy nebudu už dlouze hovořit a vysvětlovat, proč nejsem přívržencem podobných polovičatých kroků, a omlouvám se, on to polovičatý krok je, protože jak řekla paní kolegyně Černochová, ono se to opravdu týká jenom někoho. Takže já se chci zeptat, proč se to netýká jiných. Zmiňoval jsem tu zaměstnance v městské hromadné dopravě, zmiňoval jsem tu ten klasický příklad, kdy já koukám na opuštěný noční autobus, který se stromečkem projíždí na Štědrý den naší ulicí a nikoho neveze. Proč tedy neřekneme, když tady operujete tím, že musíme našim rodinám něco nařizovat "rodiny, budete od tolika a tolika sedět na zadku doma a nebudete nikam jezdit, protože je ten a ten svátek"? To všechno zde zaznělo. Proč se to pak netýká jiných prodejen, jiných profesí? A tak bych mohl pokračovat. Též mě zaujalo, jak někdo došel k numeru 200 metrů čtverečních. Když už jste k tomu došli, vážení předkladatelé, musel jsem se zasmát, když jsem slyšel, že se to nebude týkat prodejen ve zdravotnických zařízeních. Chápu proč. Protože někteří odboráři, kteří se pak stali politiky, pochopitelně jiné profese nazývají, což je v kapitalismu dost paradoxní, posláním. A víte, že to je zvláště o profesi, kterou zastupuji, jako by to nebylo povolání jako každé jiné. To v té diskusi asi pak pochopíte, že je zcela zbytné. Kdybyste na ruzyňském letišti mohli nařídit, aby ty prodejny fungovaly 24 hodin denně. Pak tedy nechápu, proč to jiným musíme nařizovat. Chtěl bych předkladatele uklidnit a doufám, že nejsme v televizi, v rozhlase, abych nedělal reklamu, že má prodejna, kde už bych měl mít právo, kdyby ji měli, na diamantovou či platinovou kartu Hornbach, má v určité sváteční dny zavřeno, aniž by mu to kdokoliv nařídil. Tak to prostě je a já jsem tomu vděčen a těm lidem to přeji, ale chápu, že to je na jejich vzájemné dohodě. Já to tu nechci rozpitvávat, jestli tedy už církev má omezenou pracovní dobu, nebo se bojí zlodějů, to nemíním zpochybňovat, ale nebylo, kde rozjímat. Tak jsem byl vděčný, že jsme si aspoň mohli koupit buřta. Chápu, že není buřťárna s 200 metry čtverečními, ale děsí mě, jestli ji také někdo nezavře. A prosím vás, proč se na mě asi můj klub bude zlobit, že já budu ochoten hlasovat i pro zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení, je další důvod. Mně tam nepřipadá skutečně vyrovnanost těch vybraných svátků. Já vám to přeji. Nicméně to pak ten zákon budeme opět novelizovat, protože někoho napadne, že tam zařadíme Velký pátek? A to je asi vše, co jsem k tomu chtěl říct. To je vše, co jsem k tomu chtěl říct, a přeji vám příjemné rozhodování.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Kalousek a poté pan senátor Bublan. Prosím, máte slovo.
Ještě jste tam měli zařadit významnou tržní sílu.
Nyní tedy budeme pokračovat podle schváleného programu. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali 9. prosince 2014 na 23. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Jelikož je to první čtení, Sněmovna musí hlasovat o změně zpravodaje.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, dobrý den. Podle mých informací je tam navržena změna zpravodaje za kolegu Karla Šidla.
Budeme nyní hlasovat o změně zpravodaje. Proti? Hlasování končím. Prosím tedy nového zpravodaje, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů. Já děkuji.
Dobrý den, paní předsedající, dámy a pánové. Já bych jenom krátce zareagoval na paní kolegyni Kailovou. Ty důvody jsou ne proto, že mají silnou odborářskou lobby, se kterou jste argumentovala vy, ale protože ty svátky jsou katolické a katolická církev v těchto zemích má velmi silnou podporu. Takže ty důvody, které jste tady uváděla, jsou naprosto odlišné od důvodů v těch zemích, které jste tady jmenovala, to znamená Polsko, Slovensko, Rakousko. Ty důvody jsou církevní svátky, nikoliv oslavy odborářů.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Tak to je zase jeden z plejády zbytečných návrhů zákona. To, že dlouho čekal, žádná škoda. Ale jeden skromný dotaz na pana předkladatele. Kdo to bude měřit? Zda očekáváte, že se třeba zvýší skladové plochy na úkor prodejní plochy, a co v těch obchodních centrech, kde možná zavřete, pokud by to prošlo, jeden, možná největší obchod, ale ty ostatní nebo mnohé z nich přizpůsobí velikost prodejní plochy. V okamžiku, kdy se o něco zvětší skladová plocha na úkor prodejní, tak už bude povoleno, nebude povoleno, kolik těch lidí bude v těchto obchodech zaměstnáno. My jsme dneska říkali, náš pan předseda to říkal na tiskové konferenci, vychovávat mají rodiče a ne senátní většina. Dávám návrh na zamítnutí toho zákona. Určitě nebudu sám a věřím, že až skončí rozprava, tak návrh na zamítnutí najde většinu a nebudeme se k tomu muset nadále vracet. Děkuji.
Děkuji. Pan poslanec Karamazov je omluven, tudíž poprosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Soukup.
Paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl položit jednu základní otázku. Těm určitě ne. O práci na víkendy a svátky si říkají většinou ti nejpotřebnější, mladé rodiny a podobně. Je to jejich volba.
Kdyby byla rozprava k obou tiskům sloučena, jak se asi mělo stát, tak už zde nevystupuji podruhé. Já tady zmíním tři základní problémy, pro které i v tomto tisku logicky jako v tom předchozím navrhnu vrácení tisku k dopracování předkladateli. Protože zákon určuje, že strany musí zveřejnit všechny své sponzory tři dny před volbami, což má údajně voliči umožnit rozhodnout se i na základě tohoto faktu o své preferenci. Tento čas samozřejmě nemusí stačit k prověření pravdivosti a kompletnosti seznamu sponzorů. Podle tohoto zákona, nebo návrhu volební kampaň začíná dnem vyhlášení termínu voleb, což umožní nezahrnout do účtu za volební kampaň služby, které byly sjednány či zaplaceny před tímto dnem. Samozřejmě například objednávky billboardů a dalších reklamních ploch na kampaň je nutné zajišťovat i více než rok dopředu. Zákon neomezuje prezentaci kandidátů či výrazných představitelů politických stran a hnutí v době před volbami prostřednictvím médií a prostředků komunikace, které nelze označit podle tohoto zákona za volební kampaň. Náklady za použití těchto prostředků se pak nepromítnou do částky na volební kampaň, kterou zákon limituje. Několikrát zde skloňovaným příkladem je samozřejmě reklama na vodňanské kuře, v níž před volbami do Poslanecké sněmovny figuroval současný ministr financí Andrej Babiš.
Ano, budeme o vašem návrhu hlasovat po ukončení rozpravy. Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování a já ho zahajuji. Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Není tomu tak. Končím prvé čtení tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmysl a obchodu Jan Mládek. Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem pro předložení návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh je zajištění řádné implementace právních předpisů Evropské unie, které budou uplatňovány v rámci jednotného evropského trhu. Zákonem je částečně transponováno 12 směrnic a jedno nařízení Evropského parlamentu a Rady.
Přijetím navrhované právní úpravy bude zajištěna potřebná rezerva státních pozemků pro splnění úkolu Státního pozemkového úřadu a pro rozvojové programy státu schválené vládou. Návrh tohoto zákona již byl v otevřené debatě projednán na zemědělském výboru za účasti představitelů Státního pozemkového úřadu a náměstků Ministerstva zemědělství.
Prosím, pane poslanče, abyste se ujal slova.
Je pravda, že to číslo se postupně zmenšuje, a v tomto ohledu máme spět k nějakému závěru. Rozumím tomu, že pan ministr kultury a jako v tuto chvíli předkladatel, zástupce státu zastupující ministra zemědělství, kterého tu nemáme, na to nebude umět odpovědět, a naprosto to respektuji. Státní pozemkový úřad se má stát jakousi pozemkovou bankou, kde si ústřední státní orgány, případně ministerstva zablokují na území České republiky pozemky a řekou: My je v budoucnu budeme potřebovat na to či ono. Otázka - kdo to bude kontrolovat? A v případě, že se bude chtít tento pozemek, který jakýkoliv státní úřad zablokoval, použít na cokoli, bude v režimu správního rozhodování a správního řízení rozhodnuto, zda ano, či ne. Podotýkám, že má jít o prioritní projekty vlády, to znamená projekty, které by neměly trvat příliš dlouho. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že jde o systém, který bude velmi nepružný. Jsem hluboce přesvědčený, že máme jít spíše cestou do vyčištění pozemků, protože nejde jenom o zemědělské pozemky ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu. Zkrátka zkomplikujeme tím stavby projektů v jednotlivých městech a obcích. Poslední poznámka.
Ten politický vliv tam prostě být musí. A teď si modelujme případy. Vezměme si třeba většinovou volbu - například senátní okrsky, kde jsou stanovené výdaje volební kampaně. A když to někdo flagrantně poruší a vědomě, zůstane mu mandát, nebo ne? S tím se ten návrh vůbec nevyrovnává. Můj kolega Marek Benda správně řekl, a vzpomeňte si, jak se účtovala prezidentská kampaň, když se poprvé zavedly limity. Podle mě to byla fraška, a ne že to bylo transparentní. Byla to fraška. Já neříkám, že je to špatně, protože současně tady někteří členové vládní koalice říkají: Je třeba omezit příspěvky od soukromých sponzorů. A jiní členové vládních stran říkají: Je třeba omezit příspěvky od státu. A Poslanecká sněmovna požádala premiéra, ať tu otázku vyjasní. Nedozvěděli jsme se vůbec nic. Takhle jsme se nedozvěděli od naší milé daňové správy vůbec nic. Asi se furt chystají na EET a nemají čas řešit problémy, které reálně vznikly. A je to v pořádku. Tady vůbec nic. A pak to skončí tak, že ty strany nic a ti podporovatelé všechno. Žádná kontrola. Žádná transparentnost. Jsou tak roky zvyklí, ne všichni platí z účtů. Spíš by ty věci měly být podle mě uvedeny ve výroční zprávě, ať se dají zkontrolovat. V komunálních volbách kandiduje napříč republikou množství drobných podnikatelů, živnostníků. Těm asi nechceme zakázat, aby v místním tisku inzerovali: Kupte si u mě okna. Nechte si ode mě opravit pračku nebo televizor.
Děkuji. Vzal jsem si pouze faktickou, pane předsedající. Jsem přesvědčen, že to stihnu. Chtěl jsem jenom reagovat na pana poslance Gabala, který se podivil, jak je možné, že komunista obhajuje velkokapitál. To jsou poměry, které vy jste tady nastavil. Promiňte, pane poslanče Gabale, připomínáte mi Škvoreckého románovou postavu, která říkala: Všechny komunisty potrestám, nikdo mi neunikne, já mám v naší stranické organizaci na starost vybírání známek. Tohle jsou poměry, které vy jste nastavil. Vy za ně odpovídáte tím, že jste vyslovil této vládě důvěru. Přitom jste věděl, že je to v rozporu se zákony České republiky. Tak se teď nedivte.
Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, cílem novely zákona o pojišťovnictví je především transpozice nové právní úpravy pojišťovnictví Evropské unie do našeho právního řádu, která povede k dalšímu sjednocování pravidel přístupu a provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v rámci jednotného evropského trhu, posílení finanční stability pojišťoven a zajišťoven a transparentnosti jejich činnosti a zefektivnění výkonu dohledu.
Nyní se táži zpravodaje rozpočtového výboru. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Tento tisk 414 spolu s tiskem 415, který byl o pojišťovacích zprostředkovatelích, dorazil do Sněmovny někdy, tuším, v únoru. A co se nestalo? Načetly se pozměňovací návrhy do obou tisků, tedy 414 i 415, a byly to pozměňovací návrhy z dílny koaličních poslanců. Byl podpořen a stal se součástí pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Pak už jsme měli dva obdobné, nikoli stejné, způsoby řešení tohoto problému. Hlasovat pro první, pro druhý nebo žádný návrh. Takže cítíte asi, jaký problém to je. Tak to jsem chtěl jen upozornit, protože možná v návalu jiných povinností vám už unikla tato souvislost.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. V tento moment nikoho nevidím, v tom případě obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova? Pan ministr nebo pan zpravodaj. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První je přihlášen pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Sedlář. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji. Nyní tedy v podrobné rozpravě pan poslanec Martin Sedlář. Prosím.
Dobrý den. Tato informace musí být poskytnuta jasně, přesně, písemně a v jazyce členského závazku.
Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, máte závěrečné slovo.
O svátcích funguje mnoho dalších institucí. Asi se shodneme na tom, že lze pochopit Vánoce a Velikonoce. Ale není nikomu z nás jasné, podle jakého klíče byly určovány další svátky. Už tady také zaznělo, a nechci se opakovat, že zákon by neměl určovat lidem, co mají a nemají dělat ve svém volném čase. Jde o další projev sociálního inženýrství a snahy státu o převýchovu návyků a morálky občanů.
Teď tam přibyl kolega Kolovratník a kolega Koskuba. Děkuji.
Děkuji. Eviduji dvě faktické, teď už tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Váchu, připraví se pan poslanec Kučera a poté pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já vám vysvětlím, proč je to 200 metrů. To je jediný důvod, proč je to 200 metrů.
Prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru.